Procházka František Procházková Karolína Procházková Marie Horvát Cyril Winter Zdeněk Winterová Marie Růžička Antonín Růžička Karel Růžičková Eleanora Růžičková Berta Růžičková Anna Růžičková Josefa Růžičková Růžena Růžička František Růžička Jan Růžičková Antonie Růžička Leopold Růžička Robert Růžička Gregor Růžičková Antonie Růžičková Miluše Růžička Josef Růžička Václav Růžičková Marie Růžičková Marie Růžičková Tekla Růžička Jan Růžička Antonín Růžička Ladislav Růžička Robert Růžička Josef Karel Růžičková Filoména Petružilková Antonie Serynek Edvard Serynek Stanislav Serynková Aloisie Oliva Hubený Jan Studený Antonín Vrba Vojtěch Vrbová Františka Vrba Jan Vrbová Stanislava Vrbová Růžena Růžičková Alžběta Richtrová Františka Richter František Richtrová Anna Richtrová Anna Čanda Antonín Čanda Stanislav Čandová Anna Čandová Františka Čandová Johana Antonie Růžička Jan Růžičková Marie Serynek Stanislav Josef Růžičková Božena Serynková Josefa Serynková Růžena Serynková Štěpánka Serynková Františka Serynková Zdeňka Růžičková Helena Růžičková Ludmila Růžička František Čermák Jan Marion Růžička Václav Růžičková Františka Kristýna Marie Paffner Antonín Paffnerová Marie Petržilka Václav Petržilková Anastázie Petržilková Barbora Petržilková Josefína Petržilková Marie Růžička František Růžička Alois Růžičková Eva Růžičková Františka Růžičková Hedvika Růžička Vilém Růžičková Františka Růžičková Hedvika Růžičková Marie Růžičková Helena Růžičková Barbora Růžička Emil Růžičková Božena Růžičková Helena Růžička Rudolf Růžička Zdeněk Růžičková Alžběta Růžičková Božena Jiřina Růžička Alois Růžičková Hermína Růžička Antonín Růžička Antonín Růžička Karel Růžičková Růžena Šubertová Anna Winter Vincenc Hospodářská Antonie Hospodářská Johana Hospodářská Marie Hospodářská Marie Anna Hospodářská Zdeňka Hospodářský Josef Šafus Josef Janeček Josef Růžičková Anna Růžičková Růžena Vrbová Božena Serynek Šimon Serynková Štěpánka Hauer Jan Hauer Stanislav Winter Josef Winterová Anna Kloc Bohuslav Kloc Jan Alois Klocová Rozálie Růžičková Božena Růžičková Emílie Růžička František Růžičková Anna Růžička František Růžička Václav Šubertová Vincencie Růžička František Růžičková Zdeňka Růžička Jiří Růžičková Marie Jirouš Vlastimil Jiroušová Josefína Jiroušová Ludmila Růžička František Růžička Karel Růžičková Emílie Růžičková Johana Růžička Edvard Černý Jan Růžičková Anna Janošovská Marie Janošovský Václav Růžičková Anna Růžičková Josefína Růžička František Růžičková Anna Růžička Ondřej Růžičková Emílie Anna Růžička Josef Hospodářský Josef Růžička Karel Serynková Věra Serynková Brigita Vojta Bohumil Růžička Maxmilián Růžičková Hedvika Aloisie Růžičková Markéta Růžička Lukáš Vrbová Marcela Procházka Vincenc Čermák František Čermák Karel Krylová Johana Růžičková Marie Růžičková Barbora Růžičková Božena Růžičková Hedvika Růžičková Růžena Růžičková Ambrožka Winterová Marie Růžička Spiridion Janečková Albína Janečková Silvestra Winter Stanislav Janečková Silvestra Serynková Luciána Růžičková Hylárie Janečková Marcela Serynek Edvard Ryšlavý Jan Růžička Emil Janeček Hypolit Růžička Antonín Růžička Antonín Růžička Rudolf Růžičková Aloisie Helena Růžičková Bohumila Růžičková Emílie Růžičková Františka
Já vám děkuji, pane poslanče. O omluvení z části dnešního jednání žádá pan poslanec Farský z důvodu jednání ve volebním kraji. Máme vyčerpány písemné přihlášky ke změně pořadu. Pan předseda Bartošek.
Ještě doplním svůj návrh na upřesnění programu. V případě, že tento bude zařazen na program jednání Poslanecké sněmovny, navrhuji, aby byl zařazen jako první bod dnešního jednání.
Ptám se, kdo je pro. Jedná se o hlasování číslo 2, přihlášeno je 170 poslanců, pro 143, proti nikdo.